Milé kolegyně, milí kolegové, drahá vládo, navrhuji zařadit na program jednání této Sněmovny nový bod s názvem Plánovaná akvizice společnosti Leo Express Českými dráhami. Zajímá nás především důvod této akvizice, konkrétně jaký strategický zájem tímto projektem vláda České republiky sleduje. Možným dalším rizikem je mnohamiliardový kontrakt, který společnost Leo Express uzavřela loni s čínskou firmou CRRC na dodávku 33 kusů elektrických osobních jednotek, které nejsou v Evropské unii nikde homologovány. Čína by se tak přes naši státní firmu dostala na evropský železniční trh, o což velmi usiluje. Získá v Českých dráhách stabilního, ale podřízeného, partnera. Kromě toho se údajně v procesu homologace objevily problémy s kompatibilitou s evropskými normami. V případě, že by k akvizici došlo, tak tato koule u nohy může velmi ohrozit rating, který vydává firma Moody's Českým dráhám, a stáhnout jej až do spekulativního pásma, čímž by se dluhopisy staly do 14 dní splatné.
Paní ministryně, říkáte, že nechcete dál hrotit už tak vyhrocenou situaci. Ale já se musím ptát, kdo ji vyhrotil. A také si na to odpovím. Tento návrh vítáme. Podpoříme ho. Ale co nám tam chybí a chybí nám to i v tom vládním návrhu? Na kraje jste se vykašlali. Mluvíte o slibech, které projednal pan poslanec Běhounek. Ale to jsou sliby, které už jste jim dávno dali. Ale vy jim nekompenzujete ten výpadek právě z toho kompenzačního bonusu. A ve mně to budí obavy, že jsou důvody, které vedou k tomu, proč tomu tak je. Protože na krajské komunikace se nedostane jednomu kraji, a to je Praha. A Praha bude nejvíce postižená v rámci koronavirové krize. A to vy určitě dobře víte. V tomto případě se o přílepek nejedná. Takže doufám, že vyjádříte kladné stanovisko pro podporu tohoto senátního návrhu. Děkuji.
Děkuji za dodržení času. Na průběh debaty faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Adamec.
Ano, děkuji. Tak aby bylo jasno, my jsme schválili tady to, že těch 30 % daní z fyzických osob ze sdílené činnosti šlo na pomoc podnikatelské sféře.
Další faktická poznámka, pan poslanec Jurečka, poté pan poslanec Běhounek.
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, byl jsem tady dvakrát zmíněn z hlediska kompenzací. To vyjednávání nebylo zrovna lehké. A dohoda mezi hejtmany na videokonferenci byla jednoznačná. Pokud je potom o tom jiná diskuse, samozřejmě každému přeji, aby si to spočítal, a ať se na to podívá, jak chce. Já jsem přesvědčen, že to je řešení velice správné, především proto, že všichni se zaštiťujeme tím, jak chceme podpořit ekonomiku, jakým způsobem to chceme rozeběhnout.
Faktická poznámka paní poslankyně Kovářové.
Ty miliardy, které jste zmiňoval, jak jsem konzultovala s některými hejtmany, tak z peněz Evropské unie myslím, že jste měli slíbeny. Ty ostatní miliardy na silnice jste každý rok v podstatě také dostávali. Vždycky jste to dostávali ale velmi pozdě, což je i tento případ. Protože jestli ten slib byl vyřčen, máme červen, tak jsem zvědavá, jak ty peníze stihnete proinvestovat. Ale samozřejmě krajům je přejeme. Takový návrh tady ve Sněmovně leží. Je to návrh na změnu rozpočtového určení daní krajů. Zabezpečil by vám pravidelný, stabilní příjem, což je nejlepší způsob, jak si připravit tyto investice.
Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Běhounek.
Ale ty peníze na Státní fond dopravní infrastruktury nebyly tak, jak říkáte. Ty byly každoročně velmi tvrdě vyjednávány. A letos jsme měli jednu miliardu - jednu miliardu - přislíbenou, i když kraje mají připravené projekty za 10 miliard korun. To jsou všechno ty propustky, mostky a další věci, na které se evropské peníze používat nemají a nedají, protože tam to Evropská unie neumožňuje. Já nemůžu za to, že kraje ty silnice dostaly tak podfinancované, že potřebovaly 20 miliard na to, aby to vůbec daly dohromady.
No a to je právě ono, pane poslanče Běhounku prostřednictvím pana předsedajícího. Každý rok částka, kterou jste vyjednávali s vládou, byla neznámá, v nestejné výši.
Těch je opravdu, na rozdíl od těch, kteří využívají banku nebo stavební spořitelnu, tak těch je daleko, daleko méně. Takže to já opravdu vidím jako nepomoc podpory bydlení, podpory vlastnického bydlení. Ano, my bychom měli podporovat nájemní bydlení. To je v pořádku. Víme, jaké jsou problémy v získání hypotéky. Tak prostě na tu hypotéku nedosáhnou. Podporujme tedy nájemní bydlení. A my často hovoříme - a musím si přisadit, i v koalici - hovoříme o podpoře bydlení. Ale pokud bychom tuto možnost zrušili, tak jdeme jinou cestou. To už není podpora bydlení.
Tolik jako informace úplně základní. Protože my nežijeme v ideálním světě. Samozřejmě v ideálním světě bychom se tady všichni shodli, že bychom všechny daně mohli zrušit, snížit a podobně, úplně s přehledem. A myslím si, že se na tom nějaká část Sněmovny, asi ne všichni, shodneme. Nicméně my v tomhle světě nežijeme. Já jsem se díval na historii této daně. Jestli jsem si to správně našel, tak od roku 1992 byla ta sazba progresivní mezi 4 a 20 procenty. Od roku 1994 měla 5 procent, byla ve výši 5 procent. V roce 2004 byla 3 procenta. A teď to přijde, tam směřuji: v roce 2013 se z 3 procent zvýšila o jeden procentní bod, na 4 procenta. Stalo se tak, stalo se tak prosím pěkně, v rámci balíčku konsolidovat veřejné rozpočty jako reakce na finanční krizi. A teď se dostávám k tomu jádru pudla. Mimo jiné. Nebudu tady číst, abych nezdržoval, úplně všechno. Naproti tomu v této chvíli, kdy je ta finanční krize větší, čeká nás větší, tak paní ministryně a Ministerstvo financí přichází se zrušením této daně. Já bych to nepodpořil, jako jsem byl pro zrušení daně z nabytí nemovité věci v té verzi senátní už, to kolega určitě ví. Stejně tak jako se stala v roce 2013 celá řada těch opatření. Jak říkám, já bych v ideálním světě chtěl zrušit ty daně bez jakékoliv náhrady. My jsme teď v úplně jiné situaci. Anebo se snižují. Doteď jsme o tom hlasovali před tou koronavirovou krizí, teď hlasujeme poté. No protože ta situace je ale úplně jiná. My jsme dneska úplně někde jinde. A jak říkám, my nejsme v ideálním světě. V ideálním světě by se to celé zrušilo bez jakékoliv náhrady a podobně. A to tady vůbec nemluvím - k tomu se vrátím ve třetím čtení - že cílem by mělo být zjednodušit ten daňový systém o ty různé výjimky, nikoliv ho komplikovat.
Děkuji panu poslanci Patriku Nacherovi. Ještě než dám kolegovi Martínkovi slovo, tak požádám o posečkání, protože s faktickou poznámkou se přihlásil kolega Vojtěch Munzar, který bude reagovat na předřečníka. Já děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Radka Kotena, připraví se pan poslanec Marian Jurečka.
Když tady poslouchám tu diskusi, tak samozřejmě tady padají naprosto věcné argumenty a padají tady i dobré nápady, co se týká pozměňovacích návrhů. Já bych tady jenom shrnul, že v minulosti se stát skutečně choval jako takový ten správce toho výpalného. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Marian Jurečka v řádné přihlášce, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji. Tedy vlastně mám prakticky totožné cíle, jako má tento tisk, který k nám doputoval, a také i argumentace, kterou slyšíme ze strany vlády, vládní koalice i paní ministryně. Tento návrh je v souladu s evropským právem, není tedy tady žádný problém, abychom to odmítali z důvodu odkazu na evropskou směrnici a podobně. Pak je zde druhý návrh, jehož cílem je zrušení, a tedy osvobození povinnosti platit DPH při koupi nových bytů u fyzických osob. Jsem si vědom toho, že tento návrh je v tento okamžik v rozporu s evropským právem. To znamená, sice se zavede zrušení daně z převodu nemovitosti, ale zároveň se zvýší odpočet úroků z hypoték ze základu daně. A pak tady mám jeden návrh, který se týká docela absurdní situace, na který bych chtěl upozornit. Vytváří totiž dvě skupiny vlastníků, které budou existovat vedle sebe. Osoby, které zakoupí nemovitost před nabytím účinnosti zákona, byť i jeden den předem, ji nebudou moci pět let prodat bez uhrazení daně. Osoby, které ji nabydou kdykoliv poté, již budou od té daně plně osvobozeny. Tento patrně nezamýšlený účinek zákona může mít velmi negativní dopad na trh s nemovitostmi v podobě několikaleté deformace cen, do konce roku 2020 také omezení poptávky. Může tak docházet k vyššímu výskytu postupů obcházení zákona prostřednictvím převodu přes majetky účelových korporací.
Pokud diskutujete něco jiného, než je sněmovní tisk 866, tak prosím v předsálí. Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Nyní pan kolega Jan Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já také představím několik pozměňujících návrhů. Dobře víte, že občanští demokraté tento návrh představili a navrhli v této Poslanecké sněmovně při různých příležitostech opakovaně. Bohužel jsme vždycky slyšeli od paní ministryně negativní stanovisko.
Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Budeme hlasovat. Všichni jsme slyšeli o čem. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že jsme návrh přijali a komisi jsme zřídili. Děkuji panu poslanci Králíčkovi. Otevírám další bod. Tento materiál uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Paní ministryně, prosím, máte slovo.
Děkuji. A moc vás žádám o podporu tohoto návrhu.
Děkuji. Zpravodajem výboru je pan poslanec Ivan Bartoš, který by nás měl nyní informovat o jednání výboru. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Nezpochybňuji hlasování.
Já k tomu nemám žádné další informace.
Otevírám všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy?
Dobrý den. Bohužel ty efekty, které se od toho očekávaly, nebyly v minulém roce naplněny. Myslím si, že to bylo zapříčiněno dvěma důvody. Jsem velice rád, že naše připomínky byly zapracovány do nových pravidel, která byla vydána na začátku letošního roku. A je to vidět i v zásobníku projektů, jelikož ty projekty se nám momentálně množí. Poněvadž kde jinde bychom měli momentálně investovat než v obcích? Protože pokud budou investovat obce, tak podpoří i místní ekonomiku a místní firmy.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ano, hlásí se pan poslanec Vojtěch Munzar. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, vážená vládo.
Žádnou další přihlášku do všeobecné rozpravy nevidím. Rozpravu končím.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v druhém čtení vám předkládám k projednání zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní. Dochází k poměrně zásadní koncepční změně, a to v oblasti zákazu využívání některých látek. Rovněž dochází k upřesnění některých informačních povinností. Novela reformuje přestupkovou část zákona a upřesňuje některé informační povinnosti.
Přeji hezký večer. Já teď přečtu ještě jednu omluvu. Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom bych doplnil, že žádné pozměňovací návrhy zatím do systému vloženy nebyly a ani je nikdo neprojednával.
Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Zájem není, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v úterý 2. června v obecné rozpravě. Připomínám, že jsme tento tisk v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Takže, pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, za udělení slova. Jednu pikantnost si nechám až na závěr svého vystoupení, ale například mě zaujala rezervace prostředků státního rozpočtu. V důvodové zprávě se píše, že smyslem rezervace je, aby prostředky byly k dispozici ve chvíli, kdy je nutné je vydat.
Prosím.
Já chápu, že je to opravdu technické téma, které ne každého musí zajímat, ale přece jenom to riziko přezávazkování v této změně já spatřuji, a to riziko přezávazkování může vést ve svém konečném důsledku ke zvyšování státního dluhu. Jak bude zabezpečena kontrola toho, aby skutečně nedošlo k tomu, že budou mít příliš mnoho objednávek, příliš mnoho obchodních závazků a přečerpají vyčleněné finanční prostředky?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás zde vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová - pracovní důvody, Jana Maláčová do 16 hodin - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček - zahraniční cesta, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody. S náhradní kartou číslo 6 hlasuje paní poslankyně Valachová, s náhradní kartou číslo 21 hlasuje pan poslanec Ferjenčík. Tak. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme zařadit do pořadu schůze nové body, a to návrhy zákonů vrácené Senátem. Jedná se o tyto sněmovní tisky: Dále bod 17, sněmovní tisk 654 - zákaz chemických zbraní, druhé čtení. Na závěr mám pro vás ještě organizační sdělení: ve středu 17. června bude 49. schůze Poslanecké sněmovny přerušena, a to do pátku 19. června do 9 hodin. Ve čtvrtek 18. června bude od 9 hodin zahájena 51. schůze Poslanecké sněmovny. To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. Pan předseda Rakušan.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já vám především děkuji za hezké zatleskání k mým narozeninám, a teď si jdu vyprosit od vás jeden dárek. Ten tisk má podporu mnoha z vás zcela napříč politickým spektrem. Jedná se o úpravu zákona, který by garantoval příspěvek a zdravotní průkaz v případech, které to vyžadují, osobám i mladším, než je jeden rok věku. Týká se to rodin, které se potkaly s velkým traumatem, a to... Konzultoval jsem ho s neonatology, konzultoval jsem ho s pediatry, konzultoval jsem ho i s terapeuty v oblasti rodinných traumat a všichni se shodují v jednom. Samozřejmě nelze odhadovat, kolik v aktuální rok bude žádostí, které budou činit nárok na státní rozpočet. Nicméně se nám v nějaké zprůměrované částce posledních let podařilo vypočítat, že ten nárok na státní rozpočet na jeden rok by byl nějakých 24 milionů korun. Tedy ani v této krizové době se nejedná o něco, co by si státní rozpočet nemohl dovolit. A vězte a věřte prosím, že tím skutečně pomůžete rodinám, které se například i po narození nedonošeného dítěte najednou ocitají ve zcela změněné rodinné realitě. Já vás moc prosím jako ten zmíněný narozeninový dárek zařadit tento bod na páteční jednání. Nemyslím si, že by to bylo něco konfliktního. A pokud by se to nepovedlo dneska, tak věřte, že to budu zkoušet i v dalších týdnech. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji. Pan kolega vás nějakým způsobem přehlušil. Omlouvá se pan poslanec Pavel Blažek z dnešního jednání od 15.30 z pracovních důvodů.